Dámy a pánové, je přece jasné, že rozhodovat o zemi má nejvyšší právo ten, komu ta země patří. Je také stejně logické, že například o penězích by měl právo rozhodovat ten, kdo je platí, a nejenom ten, kdo je utrácí. I tady máme zdokumentované statistiky z USA a Evropy, kde se jasně ukazuje, že tam, kde mají občané v referendu právo, nebo dokonce povinnost rozhodovat o výši daní, jsou na jedné straně daně nižší a současně tu je vyšší spokojenost se službami, které za ty daně stát poskytuje, než ve státech, kde tuto možnost občané nemají. Ten boj domnělých i skutečných elit proti demokracii je nekonečný, ale dovolte mi, dámy a pánové, abych vás ujistil, že běh času nezastavíte. Přímá demokracie, tedy program hnutí SPD, si razí cestu Evropou i celým světem a skutečně není otázka, zda zvítězí u nás, ale je to jen otázka kdy. Dámy a pánové, krátce před 30. výročím listopadových událostí, kdy lidé na ulicích žádali přímou demokracii a referenda bez výjimek, máte možnost dokázat, že se k jejich programu odkazu 17. listopadu skutečně hlásíte. Stahujete, takže nemám dalšího přihlášeného do obecné rozpravy. Paní ministryně? Takže přistoupíme k hlasování o přednesených návrzích, respektive on je tady návrh jenom jeden, návrh usnesení.
To usnesení, o kterém budeme hlasovat, zní takto:
Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Já tedy ještě jednou zagonguji, aby se poslanci dostavili do jednacího sálu. Ano, já se omlouvám. Prosím, ujměte se slova.
Těžištěm návrhu zákona je rozsáhlá novela daňového řádu, který je obecným předpisem pro správu daní. Novela se věnuje především čtyřem základním tématům. Návrh zákona obsahuje zakotvení legislativních předpokladů pro modernizaci portálu Finanční a Celní správy České republiky, zejména v novém pojetí daňové informační schránky, která dnes u léta existuje v informačním systému ADIS. Zřízení daňové informační schránky a rozsah nabízených služeb nicméně bude záviset na technické vybavenosti konkrétních správců daně. Díky tomu bude možný postupný náběh nově poskytovaných služeb. Rovněž dojde ke zkrácení jednotlivých fází daňové kontroly v závislosti na tom, zda skončí bez nálezu, nebo s nálezem. S tím je spojeno především snížení reparačních úroků na úroveň standardního úroku z prodlení uplatňovaného v soukromoprávní oblasti. Dnes tu minimální hranici máme 200 korun, napříště bude 500 korun, takže do 500 korun se úrok počítat vůbec nebude. Děkuji vám za pozornost a jsem připravená zodpovědět veškeré vaše dotazy.
Myslím si, že to je a musí být jasná priorita nejenom před volbami, ale vždy, a v tomto smyslu je potřeba také rozumět tomu spravedlivému požadavku učitelů, který směřuje právě k udržení kvality ve školách. Já bych chtěl, dámy a pánové, požádat o zařazení nového bodu na jednání pléna této Poslanecké sněmovny s názvem Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve věci platů učitelů. Skutečně mi jde o stručnou informaci ideálně pana ministra školství. Dovoluji si požádat o zařazení tohoto bodu jako prvního bodu dnešního odpoledního jednání pléna Poslanecké sněmovny, ať tuto informaci máme k dispozici. Druhý bod, druhá žádost se potom týká toho, že některé věci lze řešit poměrně bryskně, protože řada věcí zde v Poslanecké sněmovně už měsíce leží. Opakovaně, a nechcí říkat čí vinou, tady tento bod byl odkládán, respektive nezařazován, v prvním čtení rozjednán, ale nedoprojednán.
Děkuji.
Hezké odpoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane místopředsedo.
Pardon, ještě jednou ten bod.
U tohoto návrhu jsou podepsáni zástupci sedmi poslaneckých klubů včetně klubů koaličních a ten návrh tu leží více než rok a bylo by myslím vhodné ho projednat.
Já jenom čtu to, co tady mám. A nyní tady mám zatím poslední písemnou přihlášku - paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Totiž v souvislosti s tím, že budeme již snad konečně v tomto týdnu schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku, nad čímž panuje napříč spektrem vzácná shoda, tak myslím, že by bylo vhodné projednat i další ze souvisejících věcí, kterou jsme spolu s poslanci z KDU-ČSL a STAN předkládali už před více než rokem.
Žádnou další žádost nevidím, takže přistoupíme k hlasování o návrzích. Prosím.
Děkuji, pane předsedající. To bych chtěl ocenit, že Ministerstvo financí tady předkládá v rámci daňového řádu řešení této situace. Je to veliká škoda, protože, jak jsem řekl, daňový řád obsahuje i prvky, které je nutno ocenit. Dámy a pánové, my si asi dokážeme představit, co takovéto věc udělá v cash flow nejenom těch malých podnikatelů, ale i středních firem, protože tyto firmy nemají dostatečné rezervy, aby další půlměsíc finančně překlenuly.
Já vás poprosím o klid, aby se pan poslanec mohl vyjádřit.
Mě překvapuje zdůvodnění Ministerstva financí k tomuto návrhu. Výsledkem je dnešní návrh na prodloužení lhůty z 30 na 45 dnů pro vrácení nadměrného odpočtu DPH. Je to zase krok v neprospěch podnikatelů. A tím pravým důvodem pro Ministerstvo financí jsou kouzla s rozpočtem. Na tom je vidět, že Ministerstvo financí se vůbec neohlíží na nějakou tvorbu přátelského a stabilního podnikatelského prostředí a na potřeby těch, kteří svou činností a platbou daní naplňují státní rozpočet. V případě úroku za špatné rozhodnutí na straně státu se jedná o jediný efektivní nástroj náhrady škody. A z mého pohledu je to možná reakce na stále více soudních sporů, které Finanční správa prohrává poslední dobou jak na běžícím pásu. Místo aby se Finanční správa zamýšlela, zda postupuje citlivě, férově, tak místo toho chce snížit náklady státu na jeho chybná rozhodnutí. Když se sníží tyto úroky, tak to povede jen k tomu, že bude menší obava Finanční správy a pracovníků Finanční správy ze svých vlastních pochybení. Já si dovolím ocitovat velice krátce například připomínky Komory daňových poradců. V popisovaných situacích bude správce daně, a to ještě s velkými omezeními, hradit daňovému subjektu pouze cenu peněz.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejdříve mám pro vás organizační sdělení: Za druhé, ve čtvrtek 7. listopadu bude pokračovat 35. schůze Poslanecké sněmovny, a to bodem 317, což jsou písemné interpelace. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Mám tady tři žádosti o vystoupení. Takže jako první vyzývám předsedu pirátské strany Ivana Bartoše a připraví se předseda KDU-ČSL Marek Výborný.
Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající, já bych chtěl navrhnout změnu programu. Protože ale zítra dopoledne budou probíhat mimořádné schůze a na třetí čtení se v rámci 35. schůze ve středu vůbec nedostane, prosím o změnu pevného zařazení tohoto bodu jako první bod v bloku třetích čtení, ale bez pevného data. Pouze znamená, že v pátek, až budou všechny mimořádné schůze ukončeny a 35. schůze obnovena, bude jako první z dalších bodů ve třetím čtení právě právo na digitální službu. Prosím tedy o podporu tohoto návrhu, který považuji za zcela nekonfliktní.
Ano, mám zaznamenáno.
Vážená vládo, kolegyně, kolegové, pěkné odpoledne. Já bych měl s dovolením dva návrhy. Jeden je na pevné zařazení jednoho bodu, který máme v programu této 35. schůze Poslanecké sněmovny, a jeden je úplně nový bod. Je to výzva, když tady vidím před sebou předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO pana Faltýnka, je to výzva pro vládu, je to samozřejmě výzva i pro nás, pro opozici. Já rozumím tomu spravedlivému požadavku učitelů, který tady jasně vzešel, aby se s platy učitelů skutečně už něco dělalo, a to i v kontextu a v duchu usnesení Poslanecké sněmovny. Opakuji, průměrné mzdy v tom daném roce. Nikoli v nějakém porovnání s rokem 2017, o čemž velmi rád hovoří například pan premiér.
Až dnes jednáme o návrhu na referendum. Ale je tohle referendum? Jejich stanovení počtu občanů k podání původního návrhu v předpokládané výši 850 tisíc podpisů je jasným důkazem pouze formálního pojetí návrhu ústavního zákona o celostátním referendu a odmítnutí přímé demokracie v praxi. Důsledkem podmínek v takovém zákoně o referendu je to, že nepůjde v praxi uskutečnit. Prostě udělali ústavní zákon naprosto k ničemu, pouze mají jen splněno. V červnu 2003 proběhlo jediné celostátní referendum v historii Česka, a to o přistoupení České republiky k Evropské unii. Pro toto referendum byl tehdy vydán speciální ad hoc ústavní zákon a bylo tak hlasováno o vnitřních záležitostech a zahraniční politice státu. Takže by bylo zásadním popřením principů přímé demokracie, kdyby o daných otázkách nebylo umožněno občanům České republiky hlasovat v celostátním referendu. Beru to tak, že tenkrát se jim to hodilo, dneska se jim to do krámu nehodí. Dosud jste, vážení kolegové, nenašli odvahu podpořit návrh hnutí SPD a vyslali jste našim občanům jasný vzkaz, že jim nedůvěřujete. Myslím si, že pokud je hlas voliče dobrý k tomu, aby nás usadil do zdejších lavic, musí být stejně dobrý k tomu, aby mohl rozhodovat o setrvání, nebo odchodu z kterékoli instituce. Docela obyčejně lidsky bojí.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, hodně toho tady zaznělo, takže já budu jenom glosovat a doplňovat to, co si myslím, že tady zaznělo buď příliš stručně, nebo možná ne zcela jasně. Tak za prvé. Už jsem se vyjádřila v tom svém prvním vystoupení, že tento návrh je velmi funkční, když si uvědomíme, že se zde bude rozhodovat na základě celostátního referenda o otázkách, kdy musí občané vyslovit svoji vůli o tom rozhodovat, a ta vůle musí být potvrzena i počtem voličů, kteří tuto vůli vysloví. Já jsem si jako konkrétní příklad dala - víte, že jsme o tom hovořili v minulosti velmi emotivně, řada z nás byla nepřesvědčitelná na tu, či onu stranu - hlasování o tom, zda se smí, či nesmí, já to zjednoduším, kouřit v restauracích. Výsledek byl, že jsme tedy prohlasovali zákaz kouření v restauracích, dodnes panuje u řady odpůrců toho zákazu přesvědčení, že by bylo lepší a že více vyjadřuje vůli občanů liberálnější přístup, a my s tím asi moc nenaděláme, i když věřím, že zejména lidé, kteří už mají zkušenost, většina našich spoluobčanek a spoluobčanů ví, že to rozhodnutí a řešení bylo dobré. A ti, kteří chtěli vyjádřit vůli, jakou já bych ráda prosadila, tak neměli sedět doma a měli přijít a volit. Takže nevidím důvod, proč se obávat, že u otázek, které bude většina našich spoluobčanů a spoluobčanek samozřejmě považovat za důležité, tak se zvednou ze svých židlí a půjdou volit a svoji vůli projeví. Přesto si myslím, že je to jedna z mála otázek, kdy lze ještě diskutovat, kdy lze diskutovat o tom snížení. Takže vidíte, že tady ještě máme určité možnosti se posunovat. Druhá věc, ke které bych se ráda vyjádřila, se týká těch pojistek, málo se tady o nich zatím hovořilo.
Má někdo zájem o jiný výbor, než je hospodářský výbor jako garanční? Rozhodneme tedy hlasováním o přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání jinému výboru? Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. I zde je navrženo, abychom o něm rozhodli již v prvém čtení. Nyní požádám zpravodaje pana poslance Patrika Nachera, aby svou zpravodajskou zprávu pro prvé čtení přednesl Poslanecké sněmovně.
Pěkné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Jak již bylo řečeno, vláda to tady nedává na poslední chvíli, to říkám dopředu, protože to bylo schváleno v srpnu. Říkám to tady proto, že toto nařízení je třeba adaptovat do právního řádu České republiky tak, aby v celém rozsahu bylo aplikovatelné od 17. ledna 2020, kdy nabývá na účinnosti. Jinak jak již bylo řečeno, návrh vymezuje v zásadě ústřední styčný úřad pro orgány příslušné pro vymáhání konkrétních povinností stanovených v tom adaptačním nařízení.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Pokud ano, tak konstatuji, že nebyl naplněn jednací řád a přílohou není český překlad úplného znění těchto právních norem, které mají být provedeny, ale nejsem si jistý. Je to dotaz zřejmě na legislativu a nepotřebuji odpověď hned. Tak skoro bych zatlačil slzu, když si vzpomenu na naše návrhy, které tady leží déle než rok. To je na poslední chvíli. Takže tady někdo zaspal, a zaspalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, případně vláda.
Takže nyní přednesu návrh usnesení. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím.
Vážený pane předsedající, já bohužel musím konstatovat, že mi nefungovalo hlasovací zařízení. Napravíme to rychle, ale musím zpochybnit hlasování.
Dobře. Ukončuji hlasování. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Námitka byla přijata. Já tedy znova zahajuji hlasování o usnesení. Nyní přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o Vážené dámy a pánové. Máme tady zákon o realitním zprostředkování. A je docela únavné dokola pořád opakovat vládě, že každá změna, která přináší do podnikatelského sektoru byrokracii a náklady navíc, je špatná. Nějak nerozumím tomu, proč tomu nerozumějí předkladatelé z řad vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Je to obvykle získání nějaké výhody, buď přínos pro státní rozpočet, to je další zdanění slušných a pracujících lidí, nebo v případě tohoto realitního zákona jde o to omezit konkurenci na trhu nejrůznějšími byrokratickými omezeními a část peněz přelít jinému sektoru. Přitom každý už asi někdy četl o advokátech, nebo dokonce exekutorech, kteří zpronevěřili svěřené peníze. Takže tento vládní návrh nemá logiku, jelikož kdybychom takto měli systémově uvažovat, tak by se podle této vládní logiky asi měly sebrat svěřené peníze například bankám, protože sem tam nějaká zkrachovala, přičemž podle vládní logiky by asi měla mít peníze jen Česká národní banka nebo přímo vláda. Asi každý uzná, že to je hloupost. Jen proto, že nějaké procento advokátů selže, krade, podvádí, neplní své povinnosti, nezatratíme přece všechny. Proč tahle vláda ostrakizuje realitní makléře, kteří mimochodem mají skutečně méně skandálů a podvodů než právě třeba právníci? Proč o tom mluvím? My v SPD chceme, aby lidé měli dostupné bydlení. Tak proč vláda na každém kroku bydlení zdražuje, a to od stavebních řízení přes stavby až po konečný prodej? Řeknete si, vyšší daně z prodeje kvůli změnám odhadu nejsou nic. Pár tisíc za vklad do katastru nikoho nezabije. Pár tisícovek navíc za úschovy a další byrokracie také nikoho nezabije. Jenže opak je pravdou. Tisíce takových maličkostí jsou v součtu obrovské břemeno, které náš trh, naše občany a naši ekonomiku likvidují. V součtu máme jedny z nejvyšších daní v Evropě. To je politika této vlády. Máme také obrovskou nadprůměrnou byrokracii všude a k tomu naprosto nesmyslná byrokratická nelogická omezení. V této souvislosti jsem rád, že právě dnes prošel ve Sněmovně zákon na digitalizaci státní správy, jehož je SPD také spolupředkladatelem, protože moderní digitalizovaný stát je cílem hnutí SPD. Dámy a pánové, prosím, uvažujme vždy v kontextu, v souvislostech a řekněme si - pomůže tento zákon občanovi? Odpovědnost za škody máme každý, a pokud tady budou fungovat soudy a spravedlnost, tak se občané nemusí ničeho obávat a při selhání jednotlivce mají právo na náhradu škod. Jiná věc je, že právě vymahatelnost práva a spravedlnosti u nás nefunguje. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Já bych chtěla jenom zdůraznit, že po zákonu volá sama odborná veřejnost.
My to přece děláme pro ochranu spotřebitele. Vy jste mluvil o penězích, o bankách.
Kdo chce podnikat na tak závažném místě trhu, jako je realitní zprostředkování, musí s těmito náklady samozřejmě počítat. Kromě toho můj návrh obsahuje také části, které reagují na to, že v návrhu zákona podle mého názoru není správně používán pojem "zájemce". To by se podle mého názoru mělo rozlišit. Další důležitý návrh je ten, který navrhuje prodloužit výpovědní lhůtu na realitní smlouvu z jednoho měsíce na tři měsíce. Tolik jsem chtěl říct, abych objasnil, proč své návrhy podávám, a zároveň vás požádal o jejich podporu.
Jsem rozzloben a žádám vás, abyste se trošku probrali. Paní ministryně sama ve svém úvodním slově řekne: no, realitní kanceláře ještě nijak regulovány nebyly, tak je tedy budeme regulovat. To je opravdu argument úplně neuvěřitelný! Ten argument, že to chtějí realitky - nelžete tady! Ano, chtějí to realitky, ale takové ty velké, takové ty, co jednají s vládou. Já jsem si už kolikrát nechal úschovu u notáře, kolikrát také ne, když šlo o menší částky. Někdo důvěřuje víc nějaké velké realitní kanceláři, někdo důvěřuje nevím čemu. Nemontujte se pořád do toho.
Nikdo další se také nehlásí. Rozpravu končím. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy včetně stanoviska.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s hlasovací procedurou ke sněmovnímu tisku číslo 207, kterou doporučil ústavně-právní výbor. Pokud vím, ty načteny nebyly.
To byl návrh procedury. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh procedury jsme přijali a můžeme podle ní nyní postupovat. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. U každého pozměňovacího návrhu přečtu body, o kterých hlasujeme, kdo ho předložil, čeho se stručně týká a jaké je stanovisko garančního výboru. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Přihlášeno 160 poslanců, pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Pojem kapitálové společnosti nebo družstva se nahrazuje slovy obchodní korporace. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Tedy připomínám, že jsme schválili vypuštění té problematiky družstev. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Garanční výbor k této záležitosti nepřijal stanovisko.
Děkuji.